První požádám paní poslankyni Kailovou, aby vystoupila do rozpravy, a připraví se paní poslankyně Pastuchová. Nyní vystoupí paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, po druhém čtení novely zákona o pomoci v hmotné nouzi jsem se setkala s několika dotazy, v čem je tato novela tak zásadní, i názory, že je buď příliš měkká, nebo zase příliš tvrdá. Pojďme si tedy ukázat na konkrétních příkladech, co by v praxi znamenala. Začneme tím, co máme nyní. Jedna rodina, říkejme jim třeba Novákovi, je zcela odkázána na pomoc státu. V současné době nemusí pracovat, nemusí se účastnit veřejné služby, nemusí platit své pohledávky, neboť dávky, které pobírají od státu, nepodléhají případné exekuci. Nemají žádné povinnosti a mohou svůj volný čas věnovat i nekalým činnostem, krádežím nebo častým oslavám v pozdních nočních hodinách, do ranních hodin. Nemusí každé ráno vstávat. Dávají svým dětem příklad, že normální je žít z dávek a ne pracovat. Druhá rodina, říkejme jim třeba Dvořákovi, žije z výdělku obou dospělých rodičů, kteří mají dvě děti. Může však být i nižší. Musí hradit své pohledávky, neboť mzda podléhá případné exekuci. Rozhodně však jsou rodiče pro své děti dobrým vzorem, ukazují, že normální je pracovat a nést zodpovědnost za svůj život a život celé rodiny. Pro společnost jsou přínosem, neboť přispívají ze své mzdy do sociálního systému a státní rozpočet nezatěžují. Jaký je tedy výsledek? Návrh novely, o které tu dnes rozhodujeme, by tento stav upravil tím způsobem, že osoby v hmotné nouzi by příjem ve výši životního minima měly samozřejmě zajištěn po dobu půl roku. Nyní tomu je také tak. To je příklad rodiny číslo jedna. A poté by klesla částka živobytí na úroveň existenčního minima, a pokud by se příjemce dávky účastnil veřejné služby, mohl by svou dávku zvýšit i tak a nadále pobírat částku živobytí ve výši až životního minima. Nebo si v ideálním případě mohl samozřejmě najít zaměstnání a začít pracovat. Novela tak chce motivovat příjemce dávek, aby nezůstával dlouhodobě závislý jen na podpoře státu, a naopak si hledal zaměstnání.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, povinnou účast zaměstnanců na volbě členů dozorčích rad akciových společností obsahoval zákoník, který byl k 1. lednu 2014 zrušen. Nový zákon o obchodních korporacích v duchu liberalizace podnikání od této povinnosti upustil. Dnes se však zdá, že stojíme opět na začátku. Ale to jen na okraj. Taková úprava má smysl ale pouze v případě společností s více než 50 zaměstnanci, neboť právě těm zákon ukládá, aby třetina členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci. Ať si mají dozorčí rady pětičlenné, dvoučlenné, či dokonce jednočlenné, to vše zákon umožňuje. Tato úprava je zbytečná, neboť podle zákona se každému členovi dozorčí rady udělí na valné hromadě slovo, kdykoli o to požádá. Ze stejných důvodů nesouhlasím ani s tím, aby se v zápise o jednání dozorčí rady hojně uváděly odchylné názory členů dozorčí rady zvolených za zaměstnance. Zákon ke každému členovi dozorčí rady přistupuje s ohledem na jeho práva a povinnosti stejně. Na tom není zapotřebí cokoli měnit. Není důvod k tomu, abychom duplikovali právní řád a na členy dozorčích rad kladli jiné požadavky pouze v závislosti na kritériu, zda si je vybral sám akcionář, nebo zda je zvolili zaměstnanci.
Děkuji panu poslanci Karamazovi. Pan navrhovatel.
Já jenom technicky bych chtěl upozornit všechny ty, kteří mluví o zastupování odborářů, je to zastupování zaměstnanců. Tak to prosím, abychom si uvědomili. Není tam o odborářích ani slovo.
Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy řádně odůvodněny. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásil pan poslanec Ivan Pilný. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Klaška.
Děkuji za slovo, pane předsedající, dnes do třetice. Tento pozměňovací návrh řeší zaměstnaneckou participaci na řízení společností v několika verzích nebo velikostech.
Děkuji panu poslanci Klaškovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavel Čihák.
Dobrý podvečer.
Děkuji panu poslanci Čihákovi. Pan poslanec Koníček se hlásí.
Odůvodnění je na dvě stránky v tom dokumentu.
To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Než přejdeme k dalšímu bodu, přečtu omluvy. O omluvení v době od 16.30 do 18.30 z pracovních důvodů žádá pan poslanec Martin Lank. Z pracovních důvodů se omlouvají pan poslanec Okamura a pan poslanec Fiala od této chvíle do konce jednacího dne. Pan poslanec Jiří Holík se omlouvá...
Protože jednáme, myslím si, o velmi důležité novele, která může napravit spoustu chyb a můžeme říct i křivd, dovolím si navrhnout, aby se zkrátila doba projednávání této novely na 30 dní.
Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu uzavírám. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Prosím, máte slovo.
Vzhledem k tomu, že ten návrh se týká příslušníků bezpečnostních a ozbrojených složek, tak si myslím, že bychom měli také určit výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost.
Má ještě někdo jiný návrh? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 92, přihlášeno 117 přítomných, pro 22, proti 42, i tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání tohoto bodu. U stolku zpravodajů již sedí za vládu pan ministr kultury a zpravodaj pan poslanec Roman Procházka.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Bohužel pozměňovací návrh paní kolegyně Kailové na značné navýšení odměn za účast na veřejné službě, ač to paní kolegyně jistě myslí dobře, však může způsobit, že lidé zcela závislí na sociálním systému budou dosahovat vyšších příjmů než ti, kteří každodenně pracují, chodí do řádného zaměstnání, snaží se a jsou za svůj život zcela zodpovědní. Jaké to bude mít důsledky? Stát se přece o mě postará. A to přece kvůli všem našim občanům, kteří pracují, nechceme dopustit. Děkuji za pozornost.
Než udělím další slovo, přečtu dvě omluvy. Dnes od 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina a od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Marta Semelová. Nyní vystoupí s přednostním právem paní ministryně Marksová a po ní paní zpravodajka.
Ale my chceme, aby opravdu ti, kteří se aktivizují - a dovedete si asi všichni představit, o jakém druhu lidí se bavíme, skutečně o dlouhodobě nezaměstnaných, tak chceme, aby opravdu byli motivováni nějakým slušným přivýdělkem.
Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem paní poslankyně Aulická.

Úpravou veřejné služby v roce 2012 je tato služba vykonávána pouze dobrovolně, bez bonifikace. Není tedy funkční motivační složkou. Bez finančního hodnocení nikdo pracovat nechce. Tedy proč chodit do práce zadarmo, když ostatní nemusí?

S ohledem na výši minimální mzdy, při nutných odpočtech nákladů spojených s docházením do zaměstnání - jízdné, stravné, případně ošatné - je pobírání dávek lukrativnější.

Je namístě vyslovit souhlas s konstatováním, že z pohledu pracující společnosti je prohlubována závislost osob na dávkách pomoci v hmotné nouzi a jejich snaha nalézt si zaměstnání nebo obnovit své pracovní návyky, dovednosti a sociální vazby je nedostatečná, téměř žádná.

Já vám děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy žádám paní poslankyni Adamovou, aby vystoupila v rozpravě.
Děkuji za slovo. Jednou ze základních podmínek zákona o dobrovolnické službě je totiž rozhodnutí dobrovolníka vykonávat tuto službu bez nároku na odměnu. Zde se uvádí, že za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů. Vzhledem k tomu, že shodná legislativní úprava byla již platná do roku 2011, z praxe je ověřeno, že tito dobrovolníci se zapojili do výkonu dobrovolnické služby pouze z důvodu zvýšení si příjmu odměny za vykonanou práci, a tedy uspokojení osobního zájmu. Toto ustanovení má zamezit zneužívání dobrovolníků k aktivitám, které jsou běžně placenou prací. I tady shledávám tedy rozpor s reálným působením osob v hmotné nouzi v rámci dobrovolnických aktivit.
Kolegyně a kolegové - opět v levé části sálu.
Ti dobrovolníci jsou pak hrazeni vlastně z veřejné služby státem.
Děkuju za slovo, vážený pane předsedající. Návrh zákona přináší několik důležitých změn, které posilují postavení spotřebitele na trhu platebních služeb. Pomocí tohoto dokumentu budou moci klienti snáze srovnávat jednotlivé nabídky. Každoročně budou spotřebitelé dostávat celkový přehled všech poplatků, které za předcházející rok své bance v souvislosti s platebním účtem zaplatili. Budou existovat pravidla pro provozování internetových stránek, které srovnávají poplatky za vedení platebních účtů. Spotřebitelé budou mít možnost si snadno převést účet do jiné banky, přičemž jim zůstane zachováno nastavení trvalých příkazů a inkas. Cílem je, aby spotřebitelé mohli banku jednoduše změnit, jestliže v jiné bance dostanou lepší nabídku. Na základní platební účet bude mít nárok každý spotřebitel legálně pobývající v Evropské unii bez ohledu na státní příslušnost, bydliště, minimální příjem či jiné omezující podmínky. Dalším důvodem předložení novely je přizpůsobení českého právního řádu evropskému nařízení o mezibankovních poplatcích. Toto nařízení stanoví maximální přípustnou výši tzv. mezibankovních poplatků a některé další povinnosti v souvislosti s prováděním karetních transakcí.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé, vzhledem ke složitosti a nákladnosti sporů v oblasti karetních transakcí se navrhuje, aby byly tyto spory mezi podnikateli řešeny v rámci standardního rozhodčího řízení. Finanční arbitr by nadále řešil pouze spory mezi bankou a spotřebitelem, což odpovídá stávající koncepci zákona o finančním arbitrovi. Zároveň se navrhuje rozšířit pravomoc finančního arbitra o spory vyplývající z vedení jiného než platebního účtu a ze smlouvy o jednorázovém vkladu, jež jsou upraveny v občanském zákoníku. Dále se návrh týká toho, že provádí technickou změnu týkající se změny platebního účtu, která má zajistit větší ochranu soukromí klientů při přechodu k jiné bance. K tomuto pozměňovacímu návrhu, který přijal rozpočtový výbor, se vyjádřilo i Ministerstvo financí a vyjádřilo s ním souhlas.
Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj, prosím.
Připomínám, že je v systému pozměňovací návrh rozpočtového výboru.
Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Znovu bych rád zdůraznil, že se jedná pouze o technickou novelu, která nijak nezasahuje do výše státní podpory či podmínek jejího získání. Standardní kontroly ve stavebních spořitelnách samozřejmě nadále poběží dle kontrolního řádu. Tím dochází k odstranění neodůvodněné diskriminace registrovaných partnerů.
Děkuji panu ministrovi.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Já děkuji za slovo. Vracejí se na plénum po více než roce a půl. Já jsem tady zmínil, že proběhla schůzka zástupců jednotlivých klubů, a to už v prosinci loňského roku. Mohu přivítat i návrh pana kolegy Plíška, aby se znovu začalo jednat. Samozřejmě my se tomu nebráníme, naopak, jak říkám, byli bychom rádi, kdyby došlo k přijetí toho ústavního zákona a bylo to tedy schváleno ústavní většinou. Ale vidím, že pan kolega Stanjura kroutí hlavou, takže zřejmě si k tomu řekne své. Že nevidíme v současné době důvod, proč bychom k tomu přistupovat měli, nikdo nás k tomu nenutí. Zástupci Komunistické strany Čech a Moravy se toho jednání nezúčastnili, nevím, zdali byli pozváni, nebo nebyli pozváni, to nevím.
Já děkuji, pane poslanče, a prosím s přednostním právem pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru.
Děkuji za slovo. A pracuji tam s dvěma parametry. A druhá změna - zase je tam variantně promítnutá, že místo té bruselské, gumové definice ve dvou variantách navrhujeme, aby vláda měla povinnost předložit návrh vyrovnaného či přebytkového státního rozpočtu. A čtvrtá varianta, to už opravdu je sama mez, kam my můžeme ustoupit. Je to v ústavním zákonu. Zachováváme hranici 55 % HDP, jak navrhuje vláda, a zachováme bruselskou gumovou definici, co má vláda v takovém okamžiku předložit. Nemůžeme je mít ústavním i v normálním zákonu. Nic jiného není. Abych to shrnul. To přijetí je pro nás tak důležité, že jsme připraveni k velkým ústupkům a kompromisům, protože i ta samotná hodnota i v těch podle nás horších parametrech je lepší než nemít žádnou finanční ústavu. My jsme o tom přesvědčeni, že to je dobře, protože to je dobře pro Českou republiku. Ale hlásí se jenom slovně. Je to nějaký normální finanční zákon, který může kdykoliv změnit běžná většina. V tomto pořadí jsou pro nás nejvíce vyhovující, říkáme to otevřeně. To jsou paradoxy české politiky. Tak to prostě je. Že jsem byl vůči vám příliš příkrý a že i členové sociální demokracie skutečně nějakou finanční ústavu chtějí přijmout. Možná se to líbí Jiřímu Dienstbierovi, ale nám se to skutečně nelíbí a v takovém případě naše hlasy získat nemůžete. A v takovém případě naše hlasy nezískáte. Myslím, že jsem jasně dokumentoval, že to není pouhá kritika a že přinášíme kompromisy.
Dalším řádně přihlášeným je pan ...
On tady hovořil o pojmu dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí. To není nic imaginárního, co jsme si vymysleli. To se týká deficitu rozpočtu. Myslím, že je to naprosto jasný pojem. Ano, ten má svoji váhu. Nelze ho tak snadno měnit, to je pravda. Záleží, jaká reprezentace bude zrovna u vesla, když to takto řeknu. Snižujeme zadlužení. Takže nás nikdo obviňovat nemůže, že nemáme snahu se chovat rozpočtově odpovědně.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Já jenom avizuji dopředu, že vás požádám o laskavé schválení zkrácení lhůty mezi 2. a 3. čtením ze 14 na 7 dnů.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si pan zpravodaj nebo paní navrhovatelka chtějí vzít závěrečná slova v tuto chvíli. Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu.
Děkuji, pane předsedající.
Táži se, zda někdo další.